Naše firmy říkají, ty, které vyrábějí, produkují, a já tvrdím, jsem technik, já to nezastírám, původní profesí, že to je hlavní zdroj pro náš stát příjmů hrubého domácího produktu. Je to maličkost. A jsme opět u toho, kdy miliardy lítají a malé částky, milionové, budeme z lidí, z firem ždímat.
Prosím, máte slovo.
Kolegyně a kolegové, kdykoli diskutujeme o podpoře podnikání, o nejrůznějších programech, o nejrůznějších dotačních titulech, tak je ve vzduchu otázka efektivity.
To byly všechny přihlášky do rozpravy, kterou teď v tomto okamžiku končím.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura bude naprosto jednoduchá, hlasovali bychom o jednom pozměňovacím návrhu, ke kterému se tady vedla debata, a potom o zákonu jako celku.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh vám předkládám z důvodu zajištění řádné implementace nových právních předpisů EU pro ty výrobky, u kterých musí být posouzena shoda. Návrh zákona upravuje obecné požadavky pro dodávání výrobků na trh, práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh stanovené výrobky, postupy posuzování shody a výkon státní správy v oblasti zkušebnictví a dozoru nad trhem.
Otevírám rozpravu, do které zatím neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, bude to celkem snadné.
Ano. Nechám o proceduře hlasovat. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 143, přihlášeno 133 přítomných, pro 125, proti nikdo.
Děkuji. Doporučuji.
Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 144, přihlášeno 136 přítomných, pro 130, proti nikdo. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím třetí čtení tohoto tisku.
Děkuji.
Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Návrhy usnesení všech výborů jsou shodné, proto pokud budete souhlasit, budeme o nich hlasovat jako o jednom usnesení. Zahajuji hlasování o usneseních, tak jak vám byla přednesena. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
On dával dohromady materiály vlády plus novinové články, které nikdy nebyly autorizovány. Říct nepotřebujeme poradce, prohlásil Ťok, a pak ho chtěl, je trošku fabulace, která si myslím, že není pravda a nedá se s ní vůbec argumentovat. Druhá záležitost - státní podnik Cendis. Cendis prosím nikdy nebyl založen pro mýto. Já jsem to nikdy neřekl. Že o tom spekulovali a píšou stejným způsobem někteří novináři dokonce i z novin, které jak říkáte, nejsou nepřátelské, tak je to prostě bohužel pravda a tak to funguje. Nikdy takto nebyl založen. Že tam byl člověk, který pomáhal s mýtem, a že jsme ho skrze tuto organizaci platili, je pravda, ale je to úplně jinak. A pak přejdu k další věci. A my máme, dámy a pánové, dvě možnosti. To znamená, náš harmonogram byl založen na tom, že součinnost dostaneme. Já jsem tehdy říkal - já s tím souhlasím. Protože i když se dohodnu, tak bez těchto kroků to neudělám. Na Ministerstvu dopravy jsou takové procesy, a to je příprava například mýtného systému, pokud nebudu mít součinnost a budu vybudovávat systém, který poběží paralelně s tímhletím a prostě ho překryje. Jsem připraven vypsat soutěž s tím, že dohodnu součinnost, ale bez součinnosti pro to potřebuji ten čas. Jsem přesvědčen a chci prokázat, že Ministerstvo dopravy ve všech krocích, které dělá, transparentnost dodržuje. Jako pokus o pletichu v hospodářské soutěži je sice, řekl bych, hezký bonmot, ale má od pravdy hodně, hodně daleko. Totéž si myslím, že tady vůbec nejde o to, že bychom my se vymlouvali na časový tlak, a tím vysvětlovali, proč si bereme Deloitte jako poradce.
Další přihlášený s přednostním právem je pan poslanec Kováčik, kterého v tuto chvíli nevidím v sále, proto dám dalšího v pořadí jemu přednost a tím je pan poslanec Stanjura.
Necítíte ten rozpor? Anebo pak říkáte, záleží, kdo je ministr. A když jsem já, tak to udělá dobře. Mně se nezdá, že je to relevantní argumentace. A já jsem skutečně přesvědčen, že to není pravda. Že je to složitější, to přiznávám, ale prostě to není pravda. A pokud si tento problém takto vyrobíme a postavíme, a vaši poradci vám to takhle říkají, to je pravda, tak se dostáváme do nevýhodné situace. To je asi docela jednoduchá volba. Každý hájí své zájmy, legitimně. Nebudu kritizovat privátní firmu, že hájí své zájmy. Nikdy to žádná firma se svým IT systémem neudělá! To je opravdu slepá cesta. Jedno, kdo bude ministr, opravdu to je jedno. Tohle se nepovede. To znamená, už jste politicky rozhodli, že nebudeme rozšiřovat okruh zpoplatnění. Že to je první krok, který, když mluvíme o těch novinách a o korektních výrocích. Není to prostě pravda, ale píšou to v tom a citují vás. Ale svůj komentář jsem si nechal až po celé té anabázi dvou let, kdy vaše hnutí působí v čele Ministerstva dopravy. A mně to přijde zvláštní. Dneska se dočtu v monitoringu - váš předchůdce, ne tři před vámi jako já.
Nebojte se, já se pokusím nebýt delší než můj předřečník. Ale než řeknu to, s čím jsem se přihlásil, dovolte mi, abych krátce zareagoval na to, co řekl pan předseda Faltýnek, abych zareagoval na jeho úvahu... On mi do toho zrovna Faltýnek křičí, tak já počkám.
Ano, pane poslanče.
Abych zareagoval na úvahu pana předsedy Faltýnka o vhodnosti té či oné technologie. Já také nejsem odborník na mýto, ale vím něco o ekonomické výtěžnosti těchto systémů a vím něco o onom tenkém rozhraní mezi informačním systémem mýtného systému a bankovním systémem, který inkasuje příjem. To je nepochybně priorita číslo jedna. Takže to je druhý problém. A třetí problém je, že má-li proběhnout do Nového roku výběrové řízení, čemuž nevěřím, jak je možné, že člen vlády jedná v této době s jedním potenciálním účastníkem tohoto výběrového řízení a požádá ho o písemnou nabídku. Takže prosím, máme tady tři momenty: zadání Deloittu z volné ruky bez právního důvodu, ohrožuje nás zadání Kapschi z volné ruky z důvodů, které neobhájíme před právem, protože na to bylo poměrně dost času, a rozhodně se nestalo nic neočekávaného, co by vláda nemohla vědět, a exkluzívní jednání s jedním z potenciálních uchazečů budoucího výběrového řízení. Jedno nebo druhé není nic pro vládu lichotivého a určitě to nemá nic společného s transparentností a určitě to nemá nic společného s volebním heslem politické strany, která za ministerstvo odpovídá: Ano, prostě to zařídíme. Zdá se, že to opravdu někomu zařizujete, ale určitě to není veřejnost a daňoví poplatníci. Proto se domnívám, že by program této schůze měl být schválen a tou mimořádnou netransparentností a nebezpečnou netransparentností počínání vlády v této kauze bychom se měli zabývat.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Má to i moji podporu.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Prosím, pane poslanče.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat všem svým předřečníkům, že tak shrnuli problematiku. Moje chyba. Příště to budu vědět. Příště budu chytřejší. Nicméně zazněly tady víceméně argumenty pro, já jsem také hlasoval pro. Na počátku k tomu původnímu návrhu bylo nesouhlasné stanovisko vlády a to mělo jasnou oporu v tom, že zrušení smlouvy o stavebním spoření není běžným právním jednáním ve smyslu zákona ani ve smyslu už ustálené judikatury vyšších soudů. Vždy bylo zájmem chránit oprávněné zájmy dítěte. Ono to nebylo žádné novum. Nicméně s přijetím nového občanského zákoníku se soudy začaly chovat jinak a zavedly jinou praxi a my tu situaci nyní musíme řešit. Má pravdu Ministerstvo spravedlnosti, když tvrdí, že toto řešení, které jsme našli, není zcela systémové, narušuje určitou doktrínu ochrany zájmu dítěte, která je obsažena v novém občanském zákoníku. Jsou i jiné způsoby, jak spořit dítěti. Musíte si podle jednacího řádu stoupnout za tu ohrádku a tam vypovídat. Navíc jsou to dvě řízení - je to řízení o ustanovení kolizního opatrovníka a pak samotné řízení o svolení s tím právním jednáním. A jestli to někomu ublíží? A já bych vás, kolegyně a kolegové, také chtěl osobně poprosit při hlasování o podporu tohoto kompromisu a této novely zákona.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Opálka.
On je tu také rozměr ochrany veřejných financí. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Pavel Blažek, po něm pan poslanec Marek Benda.
Mnoho bylo řečeno. Já snad se pokusím o určité zpřesnění a malinké zobecnění, které neplatí pouze v tomto případě. A došlo k tomu, že Česká národní banka jako orgán dohledu obeslala přípis spořitelnám, kde vlastně sdělila, že i když je stále stejná právní úprava, tak v těchto věcech doporučuje, aby se vyžadoval souhlas soudu. Čili my to raději zpřesněme a tímto opravdu ty skupiny, které mají být chráněny, ochráníme lépe, než si vlastně myslí Česká národní banka, která tento přípis vyslala.
Hlasování končím. Prosím, můžeme pokračovat. Hlasování končím.
Stanovisko výboru je souhlasné.
Hlasování končím. Končím třetí čtení tohoto tisku. Nyní s přednostním právem pan ministr a poté pan poslanec Laudát.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi z tohoto místa poděkovat za vstřícnost tohoto ctihodného shromáždění, že bylo možné projednat tyto dva zákony ve třetím čtení, byť není ani středa ani pátek.
My jsme umožnili projednání tohoto bodu. Máte ve Sněmovně většinu a děláte politiku likvidace malých a středních podnikatelů. Je to jenom další v řadě. Naložili jste kontrolní hlášení. Chystáte se brutálně prosadit elektronickou evidenci tržeb, což nebudou malé peníze. Jsem zvědavý, koho potom budete zdaňovat.
Děkuji panu předsedovi Laudátovi.
Děkuji, pane předsedající. Těch šest let je tam z toho důvodu, aby nedošlo k povinnosti vracet státní příspěvek.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o navržených usneseních. Kdo je pro jejich přijetí, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, aby se slova ujala paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
Jedná se dále o schválení určitých drobných změn, které souvisejí zejména s úpravami Přílohy I a Přílohy II, které jsou tedy součástí této ratifikace a týkají se problematiky dopingových látek.
Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu; Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je proti? Končím druhé čtení tohoto návrhu.
Kolegyně, kolegové, povzbuzen předchozím rychlým projednáváním doufám, že i toto zvládneme. Změna té přílohy se provádí za účelem harmonizace klasifikace nebezpečných látek uvedených v Příloze
Ještě jednou děkuji za slovo.
Nejprve poprosím pana poslance Václava Klučku, aby odůvodnil usnesení výboru pro bezpečnost.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu předsedovi.
Dobrý den. Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o podporu předkládaného návrhu zákona.
Děkuji a v tomto okamžiku otevírám rozpravu, do které eviduji s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.
Tam myslím, že je pozměňovák, který se týká zpoplatňování norem. Je to tento zákon. Nikdy se u nás normy neplatily. V době elektronizace je to, řekl bych, ještě o to horší. U toho pozměňováku v hospodářském výboru.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem chtěl vystoupit v souvislosti s tím, co tady říkal kolega Laudát, a je to tam.
S přednostním právem byl první pan poslanec Laudát, ale dává vám přednost, pane ministře.
Jenomže on život není tak jednoduchý. Jednak v tuto chvíli máme takovou anomálii, že bezplatně jsme se dopracovali pouze k některým stavebním normám. A je otázkou, proč v jiných oblastech by se za ně mělo platit. A tento návrh, který je obsažen v tom pozměňovacím návrhu schváleném hospodářským výborem, tak ten to vrací do situace, kdy se něco platit bude. Ten poplatek je jeden z nejmenších v rámci EU. A řeknu, proč to navrhujeme. Protože to, co někdo dostává zadarmo, tak na to jsou také nějaká autorská práva. Komě možného porušení závazků daných asociační dohodou, což by znamenalo porušení primárního práva, by vyloučení České republiky z uvedených organizací znemožnilo plnění řady evropských nařízení a směrnic, které České republice ukládají plnění závazků v oblasti technické normalizace. Samozřejmě má to i fiskální důsledky, byť předpokládám, že tento argument možná shledáte jako ten nejméně silný. Děkuji za pozornost.
Tolik analýza. Tolik zatím vystoupení a citace pouze vládních politiků a oficiálních vládních materiálů. A že jsem to považoval za fiktivní soutěž, která stejně neproběhne. To vám říkali i jiní členové řídicího výboru i jiní zástupci jiných politických stran. Tak si to shrňme. Kdo může za stávající stav podle pana ministra Ťoka? Slyšeli jsme to dneska i ve vystoupení pana ministra. Takže jsme si to připravili vlastně stejně. I to říkal pan ministr ve svém úvodním slově. Dalším viníkem jsou všichni ministři dopravy, kteří působili před panem ministrem Ťokem. I to jsem odhadl dobře. I to řekl pan ministr ve svém úvodním slově. Opravdu mě to těší. Sami si ve světle reality udělejte obrázek, zda to bylo možné. Jsem hodně zaskočen až šokován tím, že nás to může dát do hodně nevýhodné situace. Jinými slovy, premiér hodně určuje, kdo má vyhrát. Tak krátký komentář. Je poměrně obvyklé, že premiér kritizuje své ministry. A je poměrně neobvyklé, že ministr vlády je šokován ze slov svého vlastního premiéra.